K tomu jsme se zavázali všichni jako Česká republika. Povede ministr financí. Takže nám tady, pane kolego Růžičko, netvrďte, že naše vláda nechce něco realizovat. A takových tam mám celý telefonní seznam!
Nyní s faktickou poznámkou je přihlášena paní předsedkyně Schillerová a připraví se pan poslanec Josef Bělica, dále potom pan poslanec Pavel Růžička. Prosím, máte slovo.
Rozumím těm argumentům, které říkáte. Rozumím tomu, že to nebude pravděpodobně v dohledné době vysoutěženo. Musíte to mít zajištěno, jinak to nikdo nepodepíše. Já bych chtěla vidět toho úředníka, a to teď se bavím skutečně fakticky z pohledu rozpočtových pravidel, který by podepsal zakázku, která by neměla krytí a nebyla by propsaná do následujících let. Takže buď ji úplně zrušíte, to je samozřejmě vaše kompetence, do které já se nepletu. Nevím tedy, a to si musíte říct odborníci, jestli to není porušení nějakých... Takhle mi to vždycky vysvětlovali, já jsem jednala o rozpočtu nejen s ministrem, ale vždycky tam chodil i šéf Generálního štábu pan generál Opata, vysvětloval mi ty věci, protože jsem se samozřejmě hádala s nimi o každou miliardu. Tolik příjmy. A teď pojďme k té výdajové stránce státního rozpočtu. No, prostě to tak je. Za cenu nejdelšího rozpočtového provizoria, které se ukazuje jako naprosto zbytečné. No já když jsem dneska slyšela pana prezidenta, z duše mně mluvil. To je přece úplná hloupost. Tehdy prostě hájil zájmy toho fondu. Hájil zájmy toho, co řekl i pan prezident. Pan prezident řekl: co má největší multiplikační efekt? To bylo pro nás klíčové. A říkat, vy přece... pan ministr Stanjura dobře ví, že to není pravda. On není mimo mísu, on dobře zná problematiku Státního fondu dopravní infrastruktury, takže dobře ví to, co zopakoval i pan prezident, že existují zásobníky projektů. A zaškrtit investice v této době, kdy se naopak ekonomika nadechuje a kdy se skutečně je potřeba z té krize proinvestovat... Vy prostě děláte to, co jste dělali vždycky: proškrtat, absolutně proškrtat. Jenomže na jeho obhajobu řeknu jednu věc. Úplně to samé. Doběhne vás to, což by mi mohlo být jedno, že to doběhne vás. Není mi jedno, že to doběhne tuto zemi. Oni nejsou vidět. Oni nejsou vidět, nejsou slyšet, ale zajišťují ten servis, pomáhají a jsou naprosto nedílnou součástí všech těchto institucí, ve kterých pracují. My víme, že tady nemáme většinu, víme, že je těžké cokoliv prosadit, ale slyšet nás bude.
Nicméně protože nám ještě zbývá prostor, tak se chci zeptat, jestli je ještě nějaký návrh na změnu pořadu? Ještě eviduji přihlášku pana předsedy Okamury, nicméně upozorňuji na to, že ve 13 hodin budu muset vaše případné vystoupení přerušit, abychom mohli hlasovat.
Přesto to tady prosazujete, ale prostě je potřeba si říci, že o tom zákonu už se mělo hlasovat včera ráno kolem půl čtvrté...
Pane poslanče, ale já si myslím, že teď jsme v bodu Návrhy na změnu programu, takže vás prosím, abyste se věnoval, případně navrhl nějaký nový bod nebo navrhl změny programu, protože rozprava k bodu, o kterém teď hovoříte, byla ukončena. Pokud se poté samozřejmě přihlásíte ve standardním režimu, ve standardním běhu schůze, tak dostanete slovo, nikdo vás umlčet určitě nechce.
Sami víte, že protože jste dali pevně hlasování na 13. hodinu, tak už tam žádný prostor nedostanu. Takže to je potřeba říct, tak to je! Nechápu, proč od 1. března omezujete dále další ústavní práva a svobody občanů.
Sice to nebylo v souladu s jednacím řádem, měl jste mluvit k programu schůze, ale budiž. Slyším žádost o odhlášení. Číslo přihlášených poslanců se ustálilo. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?
To není možné. Ty škrty jsou vlastně úplně bezvýznamné, to jsou účetní triky. To jsou brutální škrty. Je to můj rozpočet. A přestaňte už strašit, prosím, všichni rozpočtovým provizoriem. Podívejte se, jak funguje. Je to prostě bez problémů.
Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já mám jenom krátkou poznámku na jedno z vyjádření, které tady zaznělo od ministra financí. Můžeme polemizovat, jestli byla větší, nebo menší.
Já musím navázat na předřečníka. Vždyť to tady říkala i vaše bývalá paní exministryně. My říkáme ano, vnímáme ten vývoj, který nastal po roce 2008, že to nebylo úplně šťastné, poučili jsme se všichni a říkáme, že dneska stavíme rozpočet, který je jakýmsi rozumným kompromisem.
Pokud se pletu, tak se omlouvám. Tak si myslím, že to musíme porovnávat. Když se chceme dívat kriticky, tak se dívejme kriticky na všechny ty roky. A přesně tak, jak jsem říkal, navržený rozpočet naší vlády jde především v úsporách na straně státu. Protože když někdo říká, že to je... Samozřejmě jsem s ním debatoval o výši rozpočtu. Tak se s ním nejdřív sejděte a neříkejte tady, jak on bude nespokojený. Já bych o to prosil. Je to naprosto v pořádku, od toho je veřejná debata, abychom diskutovali nad rozpočtem. Nebyl ani čas a žádný ministr financí nemůže dát hlavu na to, že každá položka sedí. Vůbec nevylučuji, že některé pozměňovací návrhy podpoříme, ať už ho podá někdo z opozice, nebo z koalice.
To je omluva. Teď se můžeme vrátit do obecné rozpravy.
Potom bych chtěl taky se vyjádřit k vystoupení pana ministra financí, pana premiéra a pana prezidenta. My jsme dali podnikatelům 360 miliard, 360 za dva roky. Ta sekera 826, vlastně vy samozřejmě se vyjadřujete podle toho, jak vám to vyhovuje. No to je úplně jedno. Státní dluh i veřejný. Takže samozřejmě tady probíhá debata o tom, já jsem myslel, že se bavíme o vašem rozpočtu, ale vy tady říkáte, a to je ta mantra, že jak my jsme špatně hospodařili. A problém je, tady pán mluví o absolutním dluhu. A i ten covid jsme zvládli, protože všichni vědí, kam ty peníze šly. Takže je to demagogie.
Myslím si, že trošku dneska tady máme plochou debatu a bavíme se jen o úsporách v těch kterých kapitolách. Myslím si, že v těch dalších letech bude potřeba nejenom snižovat samozřejmě schodek rozpočtu poměrně velkým tempem, abychom zastavili zadlužování České republiky, ale bude potřeba pracovat i na změně struktury toho rozpočtu. Myslím tím zejména potřebu snížit podíl dnešních mandatorních a kvazimandatorních výdajů. Čili je vidět, že mandatorní a kvazimandatorní výdaje ovládly státní rozpočet a že prostor pro aktivní fiskální politiku... Čili jsem přesvědčen, že bude potřeba v těch nadcházejících letech udělat systémové změny tak, abychom ten podíl kvazimandatorních a mandatorních výdajů na celkových příjmech nezvyšovali, protože by tím vláda ztrácela poslední zbytky prostoru pro svoji aktivní...
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Prosím o klid. Pokud máte nějaké problémy, tak si je vyřešte venku, prosím.
Nepůjde to samozřejmě bez systémových změn zejména v penzijním a zdravotním systému. Čili ten úkol s veřejnými financemi na nadcházející roky nebude malý a nepůjde pouze o snižování deficitu veřejných financí, ale bude potřeba pracovat na struktuře výdajové strany a bude potřeba se snažit o to, aby fiskální politika se nepodílela na rozkolísávání českého ekonomického hospodářského cyklu. Stávající vláda bude muset řešit i dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Samozřejmě to souvisí s demografickým trendem, souvisí to se stárnutím společnosti a souvisí to s tím, že náš penzijní a zdravotní systém na tak rychlé stárnutí společnosti není připravený. Tím navážu trošičku na to, co tu říkal pan prezident. On přiznal barvu, že je keynesiáncem, a říkal, že považuje ty deficity v uplynulých letech, zejména v té covidové krizi, za odůvodnitelné, protože zvyšují nějakým způsobem ekonomický růst nebo se snaží s tou krizí bojovat. Proto jsem také přesvědčen, že léčba českých veřejných financí se neobejde bez něčeho, čemu říkám výdajové pravidlo, které bude součástí fiskální ústavy a které bude brzdit jakoukoliv vládu, ať už pravicovou, nebo levicovou, před přílišným utrácením, které by neodpovídalo ekonomickému růstu. Jsem přesvědčen, že s takovým výdajovým pravidlem musíme přijít, že takové výdajové pravidlo musíme zahrnout do naší fiskální ústavy, protože jsem přesvědčen, že jenom na základě pravidel postavená hospodářská politika má smysl. A historie české Poslanecké sněmovny ukazuje, že prostě bez nějakých striktních pravidel se deficity velmi složitě podaří zkrotit. Co se týče daňových výjimek, které tady pan prezident zmiňoval, tak já budu velmi pro to, rušit jakékoliv daňové výjimky, protože náš daňový systém skutečně patří mezi jeden z nejsložitějších na světě. Musíme si uvědomit, že třeba základní sleva na poplatníka se neměnila celou řadu let, přestože inflace v české ekonomice poměrně rychle rostla. Protože najdete ve světě opravdu jen málo ekonomik, možná žádnou, která má destruované finance a ekonomice a lidem by se tam dařilo.
Četla jsem 5 miliard. Samozřejmě hlavní důvod, čerpám z tiskové zprávy ČSÚ, je navrácení DPH u elektřiny a zemního plynu, navíc je konečné, že ten růst energií není konečný, není definitivní. S tím ale váš návrh státního rozpočtu podle toho, jak jsem se na něj dívala, téměř vůbec nepočítá. Včera jsme o tom hovořili tady několik hodin. Je to nedostatečné, administrativně náročné. A teď mi dovolte ještě vybrat dalších pár perliček z toho rozpočtu. Také se snižuje podpora českého kulturního dědictví v zahraničí o celou čtvrtinu a stejně tak o čtvrtinu snižujeme humanitární pomoc. O sektoru české kultury ani nemluvím, tomu škrtáte rovnou jednu miliardu. Výdaje na ochranu přírody a krajiny snižujete o 175 milionů korun, výdaje na ochranu klimatu a ovzduší o 350 milionů korun a naprosto symbolické pro tuto vládu je to, že navýšeny prostředky byly ve dvou kapitolách - MPSV, to je zákonná valorizace důchodů, tedy něco, co vám ukládá zákon. Tady oceňuji, pane ministře, že jste naprosto spravedlivě přiznal, že nemohl náš rozpočet s tímto počítat, na rozdíl od pana premiéra Fialy, který to nepřiznal a řekl, neměli jste to v rozpočtu. Asi jste si to nestihli říct. Čtvrt roku nemohou veřejné instituce plánovat své výdaje a nevědí, co vlastně bude. Ohrožujeme množství investic z Národního plánu obnovy, na který nám má EU přispět 80 miliard. Místo toho, abychom se zaměřili na efektivní výběr daní, na podporu českých domácností a podnikatelů, tak se tady dělají prázdná gesta.
Další s přednostním právem je přihlášen pan poslanec Andrej Babiš. Ano, jsou tu dvě faktické, pardon. Prosím, máte slovo.
Pochválily rozpočet. A potom jednoduchá matematika. A může platit buď jedno, nebo druhé. Samozřejmě že platí to druhé. Ne, ne.
Děkuji.
Vy jste říkala, že pan ministr tvrdil nebo tvrdí, že na výdajové stránce jsme snížili rozpočet o 100 miliard korun. On celou dobu konzistentně tvrdí, že je to 77 miliard. A není to ani těch 34, co říkáte vy, neboť on tady zmiňoval, že do rozpočtu musely přijít i jiné výdaje, které vy jste tam nezahrnuli.
Já se zaměřím jenom na opravdu několik úplně základních faktů. Je to o téměř 18 miliard víc než rok minulý. Je to velmi úspěšný program, velmi oblíbený program v celé České republice pro obce, dobrovolníky a tak dále. Určitě by se nemělo stát, aby ten program byl limitován penězi, protože ten zájem, a paní ministryně to ví dobře, o něj velmi vzrůstá. Teď se očekává, že to bude 20 miliardami, letošní rok. Takže já budu určitě podporovat všemi způsoby, aby ty peníze skončily v oblasti životního prostředí. Určitě v tomto smyslu budu dávat i pozměňovací návrhy.
Děkuju, pane poslanče. Mám tady žádost s přednostním právem paní ministryně. Ráda by reagovala. Je to možné, pánové? Děkuji moc. Paní ministryně, máte slovo.
Hezký večer vám všem, vážené dámy, vážení pánové, vážená paní předsedající. Já bych chtěla jenom ujistit, budu jen velmi krátká, že hledáme cesty, jak tyto dotační programy, hlavně do péče o krajinu, získat z evropských zdrojů, jak je doplnit a možná i posílit ještě více než 300 milionů korun především z Národního programu obnovy. Nová zelená úsporám - tam bych chtěla vyslat ten signál, že co se týká dobíhajících programů z loňského roku, tam to naprosto všechny vykryjeme, není žádný problém.
Děkuji, paní ministryně. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lukáš Vlček a poprosím ještě pana poslance Růžičku, aby vyčkal.
Paní předsedající, děkuji za slovo.
Nyní je přihlášen pan poslanec Pavel Růžička a připraví se pan poslanec Jan Richter.
Tak když tady paní ministryně řekne cokoliv, tak už se jí nedá věřit, protože je to její jasná prohra s jejich ministrem financí. Všichni víme, jaký deficit rozpočtu obrany nastal za poslední desetiletí, a to i za předchozí vlády ODS. Dle mého názoru není důvod ke škrtům a snižování rozpočtu obrany.
V každém případě my jsme měli rozpočtově kryto to, že 1,5 miliardy bude muset být zaplaceno. A můj jednoduchý zdvořilý dotaz je o tom, z čeho se tady 1,5 miliardy zaplatí, až nám Evropská komise za měsíc znotifikuje tuto částku a bude se muset zaplatit? Podle mého názoru je to rozpočtově nekryto. A není to úspora, protože velmi dobře víte, že to tak nebude. Dalším typickým příkladem jsou obnovitelné zdroje. Ano, potom je to ale o změně zákona. A pokud to tak chceme udělat, tak já tady rovnou říkám, že my to podpoříme. Takže prosím změňme zákon, nevyplatíme 8 miliard korun. Ale nehrajme si na to, že si nakreslíme z 27 miliard 19 miliard a že neodejdou. Ano, rozumím jedné věci. Ale co tím fakticky říkám? Akorát se dneska v rozpočtu tváříme, že to nebude těch 8 miliard korun. Protože tady hrozí ještě horší věc. Já ho jenom odcituji, je to tuším týden stará informace: Podpora pro obnovitelné zdroje energie je hrazena - naprosto správně to píše - odběrateli a ze státního rozpočtu. Takže není to, pane ministře, žádná úspora. Je to pouze dobrý účetní trik, kdy vlastně vykazujeme, že něco ušetříme, ale ve finále to zaplatíme pouze z jiných zdrojů. Úplně zjednodušeně - a zase, přece to musíme vidět. Není tam úspora 9 miliard korun, jak se vykazuje. Ale já říkám, že to je relativně ta dobrá zpráva, protože nám by se samozřejmě nelíbila úspora 9 miliard korun. I to se nám nelíbí a můžeme to kritizovat, ale teď na to není prostor. Konečně je to taky spíš parketa pana Martina Kolovratníka. A teď ta odpověď na to, co zde říkal pan ministr Kupka.
Děkuji za pochopení. A ještě jednou se vám omlouvám.
Ano, máte pravdu. A vždycky se počítá s tím, když se dělá rozpočet, že na konci roku se něco vyšetří. Ale co vy jste vlastně udělali? A velmi dobře víte, že se to musí za měsíc zaplatit. To je celá ta podstata, která mi na tom vadí. Ale vadí mi to, že zde říkáme, jak jsme ušetřili 77 miliard. Neušetřilo se to. Pouze se to hradí z něčeho jiného. V každém případě ale musím reagovat na to, co zde řekl pan ministr financí úplně v úvodu. A navíc to jsou programy, které dávají hlavu a patu. Kritizujete nás, že jsme na to neměli ty zdroje. Nevěděli jsme, co bude, jak bude. A rozuměl jsem tomu, proč to tak má být.
A nyní se s přednostním právem přihlásil pan premiér Petr Fiala. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkladatelem zákona o státním rozpočtu je samozřejmě ministr financí, tedy Zbyněk Stanjura, ale dovolte mi, abych zde také vystoupil krátce z pozice předsedy vlády. Naše vláda měla určitě nejsložitější rozpočtový úkol v moderní historii. Zdědili jsme rozpočet, který skončil schodkem přes 400 miliard korun, a s připraveným, zdědili jsme tedy loňský rozpočet, který skončil s tímto schodkem, a s připraveným rozpočtem jsme se potýkali, s připraveným rozpočtem na letošní rok, s dalším schodkem téměř 400 miliard korun. Ještě nikdy nečelily veřejné finance tak masivnímu útoku na udržitelnost. Ještě nikdy jsme neprojídali vlastní budoucnost takovým tempem. Státní dluh stoupl za poslední dva roky o polovinu.